Ony opravdu jdou jenom do konkrétních připomínek, aspoň já jsem si to takhle přečetla, a jednoznačně podporuji tedy tu novelu za nás.
Prosím, máte slovo.
Ale za sebe musím říct, že mám velmi pozitivní zkušenost.
Víte sami, že studium na vysoké škole trvá minimálně pět let, a je dobré, aby studenti na středních školách již dnes viděli, že je tady dlouhodobý trend podporovat učitele ve vzdělávání. Takže já toto kvituji, že to bude zakotveno pevně v zákoně a nebudeme vždy čekat, učitelé, na to, jaká politická garnitura nastoupí a která oblast bude v téhle zemi podporována.
Nyní s faktickou vystoupí paní poslankyně Nováková, připraví se Marek Výborný, pokud má ještě zájem.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych chtěla doplnit to, co říkal pan předřečník, pan poslanec Šimek, a chtěla bych navázat na tu debatu dejme tomu o ukotvení platových relací přímo v zákoně a stejně tak to zavedení učitele zkušeného, který bude bdít nad začínajícím učitelem. Naší snahou musí být, aby lidé nejen vystudovali pedagogickou fakultu a získali tam magisterský titul, ale aby do těch škol šli. My přece všichni víme, že máme před sebou velký úkol, a to je vypracovat pozorně kariérní řád. A toto je vlastně první krok.
Děkuji za dodržení času.
Ať to netříštíme. Tak to tedy musím odmítnout i za naši vládní koalici. Mrzí mě, že jste ani na jednom kulatém stolu, pokud se nepletu, nebyl, protože jste se mohl do té odborné debaty zapojit.
Děkuji.
Ten zákon měl kvalitní základ v tom zákonu z minulého volebního období, který neprošel, a právě proto se půl roku diskutoval, aby ministerstvo vypořádalo veškeré připomínky všech. A nebylo to jednoduché. I díky diskusi s nimi byly v tom zákoně změněny některé paragrafy a jejich připomínkám bylo vyhověno. To, že zákon tohoto typu nikdy nebude vydiskutován tak, aby se líbil úplně všem, je holý fakt. Uvedu to na příkladu klinických logopedů. Byznys klinických logopedů si kliničtí logopedové vždycky budou bránit a nebudou chtít vznik školních logopedů. Ale my tady bojujeme především za děti, protože úroveň mluvy dětí se zhoršuje, na klinického logopeda se čeká mnohdy půl, tři čtvrtě roku a výsledek je katastrofální. Takže nehajte prosím byznys či jiné mediální zájmy některých skupin, ale hajme zájmy českých dětí.
Nyní vystoupí s faktickou pan poslanec Klíma, připraví se pan poslanec Kettner.
Děkuji za slovo, paní předsedající. My pouze kodifikujeme stav, který teď je, nikdo si ho nepřejeme. A já jenom řeknu konkrétní příklad z ředitelny. A my říkáme, ředitelé, my vám věříme, že diletanta nezaměstnáte a že před ty děti postavíte člověka, který odpovídá tomu oboru. Já si jich moc vážím, ale znovu - děkani fakult vzdělávající učitele mají monopol na to, aby přiváděli vzdělané učitele za katedry. My dvacet let říkáme, učitelů je málo, především matematiky, fyziky, informatiky, tak ten monopol, když ho máte, tak ho ale naplňujte. A to se neděje. Beru to trošku, že to je i tlak na ně, aby se zamysleli nad tím, jestli studenti opravdu jdou za katedry, tak jak to po nich chceme.
Děkuji, pane poslanče. Nejprve pan poslanec Kettner, pak pan poslanec Rais, paní poslankyně Bělohlávková a poté paní poslankyně Zajíčková.
Děkuji za slovo. Jestli tady někdo hájí něčí byznys, tak to jsou někteří jiní kolegové z pětikoalice, protože hájí nějaké neziskovky, které mají takové úžasné myšlenky, jako že učitelům se zruší kabinety, aby dětem byli blíž. Ty základní parametry obzvlášť - teď mluvím o základním školství - jsou pořád stejné: číst, psát, počítat, komunikovat v kolektivu.
Zřejmě se ty poměry budou měnit.
Děkuji, pane poslanče. Připraví se pan poslanec Kettner.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Existují studie dokazující potřebnost kvalitních praxí studentů pedagogiky na jejich rozhodnutí věnovat se povolání učitele i po absolutoriu. Situace ve školách je taková, že studenta se ujme některý ze zkušených pedagogů, většinou ho vede dobře, ale přiznejme si, že nás učitele nikdy nikdo neučil, jak efektivně vést budoucí kolegy, jak jim efektivně dávat zpětnou vazbu. Cítím zde velkou roli pro pedagogické fakulty. Je to jedna z cest, jak dostat zásady moderní pedagogiky do všech sboroven, mezi všechny učitele. To samé se týká i pozice uvádějícího učitele, který se má po dva roky věnovat absolventovi. Nikdo nezpochybňuje, že nastupující lékař například pracuje pod dohledem zkušeného kolegy. Ad třídní učitel. Dávno již neplatí, že třídní učitel je organizátor školního výletu nebo výběrčí peněz na divadelní představení. Třídní učitel je ten, který pro naše děti pomáhá vytvořit bezpečné a podnětné prostředí ve třídě a pomáhá k budování zdravých a funkčních vztahů mezi žáky. Také zde platí, že ani toto učitele nikdo nikdy neučil. Osvícené vedení školy samozřejmě dbá, aby třídní učitelé nevařili z vody a byli adekvátně vyškoleni v těchto dovednostech. Ale je správné, když si zákonem řekneme o to, aby třídní učitelé měli povinnost výše uvedené dovednosti ovládat a také aplikovat. Nikomu bych nepřál zažít zoufalství ředitele, když požadovaného učitele prostě nemůže sehnat. Proto dejme řediteli možnost za jasně stanovených podmínek přijmout nepedagoga, samozřejmě s povinností doplnit si pedagogické vzdělání. Věřme ředitelům, že před žáky nepostaví žádného diletanta. K tomu by totiž měla přispět i novela školského zákona, která zaručuje učitelům výši platu. Chápu námitky, že se bude jednat o jedinou profesi, která bude používat takové výhody. Poslední dva roky, kdy učitelský plat narostl, se zájem o studium na pedagogických fakultách zvýšil i přesto, že stále nedosahuje průměrné výše vysokoškolských profesí. Letos je to jinak, letos se mluví o objemu finančních prostředků. Poměr tarifní a nadtarifní částky se v čase posouvá. Už před volbami jsme říkali: věřme ředitelům, oni nejlépe znají své sborovny. Chceme-li konečně posunout vnímání učitelské profese jako prestižního povolání, a čeká nás k tomu dlouhá cesta, výše platu, kvalitní studium a kvalitní praxe jsou funkční podmínkou jenom jako soubor podmínek, nikoliv jednotlivě. Na závěr mi dovolte vyjádřit jedno přání. Odpověděl: Rád bych na pedagogickou, tam se nedostanu, tak půjdu na práva. Stejné dilema přeji nejen českým maturantům, ale nám všem a především našim dětem.
Děkuji, pane poslanče. Nyní ještě, než vystoupí pan poslanec Kettner, přečtu omluvy. Prosím, pane poslanče, máte slovo, připraví se pan poslanec Berki.
Děkuji, paní předsedající, za slovo. Dámy a pánové, nebudu nějak extrémně dlouhý. Asi se dalo očekávat, že k této novele vystoupím. To byl perfektně profesionálně připravený zákon, prokonzultovaný, prodiskutovaný skutečně s odbornou veřejností, těmi, kterých se to týká. Veškeré pozměňovací návrhy byly opět prodiskutovány, byly tam implementovány. A teprve v okamžiku, kdy ten zákon byl, nemůžu říct úplně přímo dokonalý, možná že v praxi se ukáže nějaká maličkost, která bude potřebovat doladit, ale věřím tomu, že ten zákon díky tomuto přístupu bude fungovat jako celek. Bohužel, co se týká této novely, tak já ji takhle připravenou prostě nevidím. Neprošla. Teď se předkládá znovu. Jsou tam jisté pozitivní změny, ale některé ty zásadní otázky prostě změněny nebyly. Já začnu nejdřív tou pochvalou. Naprosto souhlasím se svým předřečníkem, to je super.
Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Zatím to nepomáhá. Pane ministře začněte, zkusíme, zda to pomůže. U konkrétního zaměstnance ale nesmí celková doba uznání předpokladů odborné kvalifikace přesáhnout tři roky ani v souhrnu u více zaměstnavatelů. Tady se mluví například o specializačním studiu nebo o studiu pro ředitele. Výběr vhodných vzdělávacích programů nebo jiných profesně rozvojových aktivit pro pedagogické pracovníky bude v pravomoci ředitele školy. A škola bude moci využít finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu. Na druhou stranu všechny programy celoživotního vzdělávání uskutečňované vysokými školami, pokud se jimi získá další odborná kvalifikace pedagogických pracovníků, budou muset být akreditovány v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Nově je také definována činnost třídního učitele, která spočívá zejména v organizační a administrativní činnosti, ale také v další práci s žáky a jejich zákonnými zástupci. Dochází hlavně k revizi požadavků na odbornou kvalifikaci, a to u speciálního pedagoga, školského logopeda a asistentů pedagoga, přičemž je kladen důraz na zvýšení požadavků na odbornou přípravu. Navrhuje se zakotvení pravidla výše platů pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Bude tedy zajištěn dostatečný objem finančních prostředků pro naplnění závazku zakotveného v programovém prohlášení vlády. Dále bych rád zmínil ještě související prováděcí předpis. Děkuji, pane ministře.
Hezké ráno, kolegyně, kolegové. Pan ministr nás seznámil s detaily, nebudu je opakovat. Pouze vám připomenu, že novelu tohoto zákona v trošku jiném znění Sněmovna projednávala v předchozím volebním období. Nebyla schválena. Dává nám to paradoxně nyní možnost schválit možná komplexnější normu, která v průběhu jara prošla nejen klasickým připomínkovým řízením, ale poměrně širokou debatou odborné veřejnosti. Tolik zpravodajsky k nejdůležitějším bodům novely. Více si za sebe řeknu jako za bývalého ředitele v obecné rozpravě. Děkuji za pozornost.
Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, dovolte mi prosím nahlédnout tu předkládanou novelu ze tří aspektů, které považuji za velmi důležité. Kolegové mě jistě potom v další rozpravě doplní.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 48. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Mám zde ještě jedno sdělení. Případně bychom pokračovali dalšími body dle schváleného pořadu. A nyní se ptám, zda má někdo zájem o vystoupení na změnu schváleného pořadu 48. schůze. Prosím, máte slovo.
Navrhuji přesunout bod 24, tisk 346, vládní návrh o elektronických komunikacích, který je nyní zařazen jako osmý bod dnešního programu, na čtvrtý bod dnešního programu.
Ano, děkuji. Mám zde ještě přihlášku pana předsedy Michálka k návrhu pořadu. Ptám se, zda má ještě někdo návrh na změnu schváleného pořadu 48. schůze? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?
Prostě je tam potřebujeme přitáhnout. Je to skutečně věc, která posílí roli ředitele jakožto manažera, současně s tím, že potom je tam řada věcí, které posilují jeho pedagogické lídrovství. Dále bych se chtěl zastavit u toho možná trošku kontroverzního bodu a tím je tedy otevření učitelské profese nekvalifikovaným lidem po dobu maximálně tří let. Jistě je to tak, že do budoucna při další novele by bylo nejlepší, kdybychom tyto paragrafy mohli zrušit, protože bychom mohli konstatovat, že pedagogických pracovníků už je dostatek. Kéž se tohle podaří! Jde o změnu pojetí třídního učitele.
Já bych navázal na předřečníka, co se týká těch průměrných platů, protože jistě je to chvályhodné, že je tady snaha koaliční vlády vyrovnávat platy. Tak to je první poznámka. Druhá poznámka. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Já naprosto sdílím, a myslím, že i s panem ministrem a panem zpravodajem, tu starost o platy nepedagogických pracovníků. To já respektuji, je to vaše role opozice, chápu to. Ale jenom chci připomenout, že to není tak, že bychom nepedagogy hodili úplně do koše nebo někam stranou, ale v tuto chvíli se primárně bavíme o pedagogických pracovnících, učitelích.
Nyní s faktickou pan poslanec Fridrich.
Děkuji za slovo. Hezké ráno všem. Já bych chtěl jenom zareagovat na to, co tu bylo řečeno - umožnit nekvalifikovaným vyučovat. Já si teda nemyslím, že by absolvent třeba matfyzu nebo ČVUT nebo VŠCHT byl nekvalifikovaný člověk.
S faktickou se přihlásil opět pan poslanec Havel. Prosím, máte slovo.
Děkuji. K těm nekvalifikovaným. Samozřejmě spolupráce odborníků z praxe se školami je věc, která dlouhodobě funguje. Možná bychom tohle ještě mohli rozvíjet.
Děkuji, pane poslanče. Děkuju za tu podporu. Tak ještě vydržte chvilku prosím.
Já si myslím, že ředitel je ten, který v podstatě je schopen toto posoudit, kde by přednost měla mít odborná znalost před tou didaktickou. Takže je to věc dle mého názoru právě určená řediteli, aby si to posoudil, a dle mého názoru takto je to koncipováno i v rámci toho zákona.
Děkuji, pane poslanče.
Když jsem se podívala do historie, tak nikdy neměla žádný problém. Naopak, týkalo se to toho, že v jejím obchodu spotřebitel něco nakoupil, i když se v průběhu změnila cena, tak žadatelka, nebo ten spotřebitel, který si to nakoupil, tak se obrátil na Českou obchodní inspekci, byť byl poučen, že si ten produkt nemusí koupit. Jako je to neadekvátní tomu, že výrobek byl předražen o 200 korun. Jenom říkám, to je spíš taková prosba ode mě a apel, protože když se jim rozšiřují kompetence, tak je logické, že ještě teď nebudou mít s tím zkušenosti, a bylo by fajn, kdyby ten metodický pokyn směrem k té České obchodní inspekci šel.
Děkuji za dodržení času. Prosím.
Tak já se zkusím s těmi dotazy vypořádat, tak jak chodily, postupně. Tak nejprve k dotazům paní poslankyně Balaštíkové. Celý ten zákon se na potraviny nevztahuje, zákon se vztahuje pouze na výrobky definované nařízením a dozor je nad dodržováním technických požadavků, nikoliv ceny. Pokud se jedná o tu koordinaci spolupráce mezi orgány, tak ono to vyplývá přímo z toho nařízení, takže není to o veřejné podpoře. Opět, zde se nejedná o ochranu spotřebitele, ta je v celé té záležitosti druhotná. A já zde s vámi, paní poslankyně, naprosto souhlasím, že není prostě možné, aby v jednom kraji se rozhodovalo nějakým způsobem a v druhém kraji jiným. Prostě ty orgány musí být předvídatelné. Protože pak to samozřejmě vede k tomu, že vznikají určité pochybnosti o tom, že je všem měřeno stejně. Takže i toto je jeden z úkolů pro nové vedení České obchodní inspekce.
Ano, děkuji. Tak paní poslankyně Balaštíková, faktická poznámka. Prosím.
Já tedy budu - děkuji za slovo - já budu rychlá. Já děkuju za tu vstřícnost. A podle toho, jak on se rozhodne, tak potom samozřejmě koná. A pokud, říkám, dal jste mi tady nějaký příslib, že ten metodický pokyn bude, což mě ubezpečilo v tom, že se to tak stane, protože říkám, u nás jsme měli úplně stejné problémy a obraceli se na nás v rámci České inspekce životního prostředí.
Tak děkuji za dodržení času. Hlásí se pan ministr Síkela. Prosím.
Já jenom chci říct, my máme na Ministerstvu průmyslu a obchodu mezirezortní skupinu, která samozřejmě dozorové orgány sdružuje, ale dozorové orgány nemohou dostávat žádné závazné pokyny vlastně od nikoho. Ale my samozřejmě můžeme řekněme usměrňovat a apelovat ve smyslu, aby do toho, co jsem zmínil, to znamená, aby docházelo k něčemu podobnému, aby prostě to dozorování bylo transparentní i ve smyslu postihu a aby prostě řekněme nějaká ta porušení byla řešena prostě srovnatelným způsobem.
Děkuji.
Tak ještě jednou, pane ministře, my jsme si asi nerozuměli. Já vím, že dozorové orgány vy nemůžete řídit, protože to jsou orgány, které jsou právě zřízené k té kontrole. To já tomu rozumím. Ale ty dozorové orgány v rámci svých kompetencí vydávají rozhodnutí. A je to kraj od kraje, je to různé. To byl ten můj apel na to, aby postupovaly všechny ty české inspekce v jednotlivých krajích stejně. Děkuji.
Vydání příkazu k odstranění teroristického obsahu nebo znemožnění přístupu k němu je prvním úkolem řízení. Vysvětlení určitých termínů, které v tom zákoně jsou uvedeny: Společenský význam poskytování hostingových služeb. Nařízení stojí na předpokladu zásadního společenského významu poskytovatelů služeb informační společnosti. Tyto služby se staly na konci 90. let postupně základem informační společnosti a na jejich fungování již dnes do značné míry závisí kvalita běžného osobního a pracovního života podstatné části evropské populace. Samozřejmě ten výčet pokračuje dál. Je dostupný, flexibilní, levný, rychlý, interaktivní, anonymní, přesahuje hranice států, často je málo regulovaný. V neposlední řadě má velký dosah. Specifická sdělení jsou v některých případech určena například pro děti, mládež, ženy a podobně. Pro různé společenské skupiny jsou voleny i různé komunikační kanály a formy komunikace. Přeshraniční charakter takového obsahu představuje velkou výzvu pro jakékoli bezpečnostní složky po celém světě. Návrh, který nevtahuje mezi adresáty povinností poskytovatele jiných než hostingových služeb, které slouží k prezentaci obsahu veřejnosti. Podle návrhu tedy nelze postihovat jiný než teroristický obsah. Předmětem navrhované právní úpravy je v první řadě určení orgánů příslušných k výkonu výše uvedených funkcí. Z hlediska svobody projevu nařízení není dotčeno -
Pane poslanče, já jenom pro pořádek. Jestli čtete důvodovou zprávu, ta je k dispozici všem poslancům a není potřeba ji zde číst. To znamená, toto je prostor k diskusi, nikoliv k čtení důvodové zprávy, která je součástí tohoto materiálu.
A vyprošuju, abyste mi bral právo vyjádřit názor.